Jen musím podotknout, že zbídačená a ožebračená Česká republika a její občané to v současné situaci rozhodně neocení. Kolegyně, kolegové, pojďme se ale podívat na nové lumpárny této vlády, které stihla nadělat za posledního půl roku. Byla provedena systemizace, která způsobila ohrožení výplaty téměř všech dotací sekce rodinné politiky a sociálních služeb. Systemizace je tak průhledná a účelová, až zůstává rozum stát, že něco takového mohlo projít až na vládu. Tato systemizace způsobila kolaps financování nadregionálních sociálních služeb, kolaps financování dětských skupin, kolaps financování výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, výkonu sociální práce a tak dále. Všechny záležitosti, které se týkají nejzranitelnější části občanů České republiky. To vám gratuluji! Předloženo nebylo nic, systemizace byla zahájena a ministerstvo je aktuálně totálně paralyzované. Přesně ten systém, který tady zůstává jako jeden z posledních, které mohou potřebným občanům pomoci. Jenže koalici to asi nezajímá. Tři poslanci se chtěli tímto bodem na minulé schůzi zabývat. A co na to koaliční poslanci? Ti to zamázli. A co pro ně bylo důležité? Pro ně byla důležitá Česká televize, ne český občan v nouzi. Dalším případem neschopnosti ministra práce je totální vyčerpání pracovníků úřadů práce. Ti už skutečně nemají síly na zpracování žádostí o sociální dávky. Právě o ten systém sociálních dávek, kterým se tady pan ministr chlubil. To znamená jít na úřad práce a zažádat si o ně. Jediným řešením by podle mě bylo okamžité odvolání ministra.
Tolik z této zprávy a k úspěchům na poli digitalizace. Jediným úspěchem na poli digitalizace je, že ředitel agentury pro digitalizaci nemusí mít vysokou školu. Za mě to je jediné, co si z minulého roku k digitalizaci beru od pana ministra. K ministru Kupkovi, který je zde přítomen. K výčtu úspěchů této vlády zařadil pan ministr prodloužení platnosti evidenční kontroly silničních motorových vozidel ze 30 dnů na jeden rok. Já to chápu, je to úspěch, protože přece jenom zmenšuje to byrokratickou zátěž. Nicméně v minulém volebním období existoval tisk 1046, kde s tímto nápadem již přišlo Ministerstvo dopravy. Bylo to prodloužení z 30 dnů na dva roky. Nicméně vzhledem ke konci volebního období minulého tento tisk již nestihl projít třetím čtením. Takže byť to pan ministr uvedl jako úspěch této vlády, ano, je to úspěch, protože jsme tento zákon dokončili, nicméně práce na tomto poli začala již minulé volební období. Protože vozidlo prodali, nevědí, kde je, ale stále jsou evidováni v registru vozidel. Dojdou na úřad, tam zjistí, že to musí jít administrativně, s novým vlastníkem se nedomluví a probíhá správní řízení. Podmínkou k přeregistraci vozidla je platná evidenční kontrola. A když se nedomluví s novým vlastníkem, tak ji nemají jak zařídit. No a kdyby to byly ty dva roky místo toho jednoho roku, tak by to měli jednodušší, protože to je lhůta pro technickou kontrolu. Ale nicméně jinak nemám žádné výhrady k tomu, co pan ministr říkal. Celkově vláda neustále prosazuje a říká, jak sníží počty úředníků. Máme o pár ministrů víc, tedy přibližně o víc než 70 úředníků, manažerské pozice. To není snížení počtu úředníků, to je zvýšení počtu úředníků. Ještě bych se možná krátce vyjádřila taky k programovému prohlášení vlády. Tady na tomto poli za mě, já bych řekla, že mám i zklamání. A i jako opoziční ve své podstatě bych měla vědět, co bude následovat. Tato koalice prezentovala, že tento zákon změní, že to bude společná změna. A tady dojde k meritu věci. Jedním z argumentů bylo, že to mělo projít standardním legislativním kolečkem, tak jak tato vláda slibovala ve svém programovém prohlášení, aby byly ty zákony kvalitní. K tomu nedošlo. Dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrhy zákonů předkládané vládou - samozřejmě vládu zastupuje ministr. Ten má přijít na výbor představit zákon, případně může jeho náměstek. Do zákona o státní službě se vsunulo, že pro jednání na těch výborech tedy pan ministr pověří a na tu chvíli se vrchní ředitel sekce stane náměstkem, aby mohl splnit tuto zákonnou povinnost. Jenomže, vážení kolegové, lex specialis, jednací řád Poslanecké sněmovny, je fakt v tomto případě nadřazen zákonu o státní službě. Já chápu, že jsou to odborníci. On si každý náměstek může na to jednání přizvat. Ale návrhy vládních zákonů má prezentovat zástupce vlády, ministr může být z jakéhokoliv ministerstva, když se domluví, případně jeho náměstek, a nikoliv úředník. Přípustné by bylo, kdyby tam náměstek byl, řekl pár vět a dále předal odborníkovi slovo. Takže díky tomu, že vládní koalice nedodržela svoje vládní programové prohlášení, děkuji za upozornění kolegyni, díky tomu, že vládní koalice nedodržela svoje vládní prohlášení, tak došlo k chybě. Jak ji nyní napravíme? Budeme otvírat kvůli tomu celý jednací řád Sněmovny? Je to na vašem zvážení. Ale bylo by dobré, kdybyste na půdě Poslanecké sněmovny respektovali zákony, a tedy i na výbory chodili sami ministři předkládat vládní návrhy zákonů, nebo jejich náměstci. Já vás o to prosím, protože opravdu nechci toto na každém výboru opakovat, že porušujete jednací řád Sněmovny. Dále k tomu už nebudu hovořit. Mí kolegové řekli mnoho, já se jenom přidám k tomu zástupu, který říká, tato vláda nemá mou důvěru.
Od 23.20 bez udání důvodu se omlouvá paní poslankyně Marie Pošarová. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Děkuji vám. Prosím, pane poslanče.
Co se týká postupného zavádění a plíživého zavádění cenzury a rušení ústavních práv, jako je svoboda slova, tak tam si myslím, že by si zasloužila Fialova vláda s Bruselem také medaili.
Akorát že když se urodí o půl tuny víc na té výměře, tak to dělá ten vámi zmiňovaný objem.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Strýček, připraví se pan poslanec David Pražák.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vy jste tady sdělil, že vaši vládě důvěřuje 108 koaličních nebo vládních poslanců.
Děkuji.
Ještě jednou, dobrý den. To má pravdu, to tam máte. A když jste říkal, že chcete podporovat bioplynové stanice. Dobré, fajn, ale čím ty bioplynky nakrmíte? Dneska jsme trošku prokaučovali podle mě předsednictví v Evropské unii, protože Evropská komise nám nařizuje některé věci, jako je zákaz podzimní orby. Nařizuje nám, co a jak budeme kde moct mít. A vy říkáte, že budeme kvůli erozi mít menší lány. To je výsledek toho, jak vy říkáte, že jste evropské předsednictví zvládli. Zatím jsem nikde nezaznamenal jako zemědělec, ale možná to je i tím, že pro vás snížení administrativy je i to, že třeba sejmete 2 miliardy v národních dotacích. To je pravda.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Všichni s faktickou poznámkou. Děkuji. Nyní pan poslanec Karel Smetana, připraví se pan poslanec Josef Kott, potom David Pražák.
Já bych chtěl tady vypíchnout ty důležité věci, které v projevu pana ministra zazněly. Mimořádná pomoc půdního rolnického garančního fondu ve výši 750 milionů korun. Teď bych rád zareagoval na paní Balaštíkovou. Takže tak jenom na dovysvětlenou.
Nyní tedy vystoupí pan poslanec Josef Kott, potom pan poslanec David Pražák, Richard Brabec a další s faktickou poznámkou.
Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych teda dokončil to, o čem jsem tady chtěl hovořit. Obrovský problém. Tam tu cenu udělal německý koncern, kam vlastně družstvo to mléko dováží. Děkuju za pozornost.
Nyní tedy pan poslanec David Pražák, potom Richard Brabec, paní poslankyně Margita Balaštíková a další.
Chválím i tu podporu potravinových bank. Já jenom se cítím trošku jakoby skeptický v tom, že my se schováváme trošku za to, co nám Evropská komise zakazuje a nařizuje. A v tom jsem řekl, že si myslím, že jsme to prokaučovali při tom předsednictví v Evropské unii.
Jako politici si na to musíme zvykat, i když je to velmi těžké. Takže v tomto bych řekl, že jako politici to máme náročné a musíme mít vyšší odolnost, jak by nám řekla Evropská unie. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji za dodržení času. Vracím se k řízení schůze. A nyní s faktickou pan poslanec Patrik Nacher.
To byla historicky první písemná interpelace v tomto volebním období. Vy jste přece tady dala příklad, že jste se soudila. Takže vlastně ukazujete to, že ten systém funguje. Tady přece nikdo nehájí to, aby se tady šířily lži, prokazatelné lži. Dostanete se k soudu a vyhrajete. O mně se šířilo, že jsem někde nabral roušky v centrálním skladu, to bylo na Facebooku. Představte si, a pak jsem je rozdával v domovech seniorů. Ne, já jsem je koupil a tam jsem je pak rozdával. A někdo si to vymyslel. Já jsem podal trestní oznámení poprvé v životě. A víte, co řeklo státní zastupitelství? Že my jako politici máme snést určitou míru i lži, protože jsme ve veřejném prostoru a jsme veřejní činitelé. Takže dokonce tam to byla jasná lež, a přesto jsem neuspěl. Vidíte, a to je jasná věc. Ale vy jste důkazem toho, že to lze. A tady já jsem si našel - a že už na to platí současné paragrafy a zákony.
Tak děkuji i za dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty.
Tak děkuji za slovo. Já se ztotožňuji s tím, co říkala, že lež není názor, opačně - názor není lež. A já bych byl hrozně rád, kdyby ještě si našla chvilku a zopakovala to, až tady bude pan ministr vnitra, a kdyby mu to řekla. Protože navazuji na to, co tady před chvilkou řekl Patrik. Jestliže Piráti zastávají tento názor, bylo by dobré, kdybyste to v té koalici šířili a kdybyste se jasně vymezili. Já jsem minulý týden několikrát žádal o zařazení takovýchto bodů. Chtěl jsem právě vidět jednoznačný názor jednotlivých koaličních stran na to, jak se staví k tomu plánu, že se bude utrácet, že je potřeba minimálně 150 milionů, že se ustanovují různé týmy proti šíření dezinformací, které vlastně ve své podstatě budou ovlivňovat veřejné mínění. A protože jste nám ten bod nezařadili, tak je to jeden z těch hříchů, které tady říká naše paní předsedkyně, které vedly k téhle schůzi. A ta Listina není jenom deklarací, ale právě závazným dokumentem, který konstatuje, že každý člověk má právo na šíření názoru jakýmkoliv technickým způsobem. To znamená, bojujme proti lžím. Mně se to moc líbilo, co jste říkala. A prosím, řekněte to panu Rakušanovi.
Děkuji za dodržení času. A nyní pan poslanec Radek Koten.
Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Nebylo z toho samozřejmě nic pravda, protože nejsem ani řezník, ani jsem nebyl nikdy v komunistické straně, ani nejsem rudý, ani nejsem proputinovský, jak se o mně říkalo, a dokonce jsem dostal prověrku na stupeň tajné. A přesto jsem byl obviňován, že jsem konspirační teoretik, že šířím lži a podobně. Takže jak tomu tedy máme rozumět? Nyní se tady dozvídám v přímém přenosu, že vlastně za demonstrace na Václavském náměstí napřed mohli proruští trollové, nyní to tedy organizovala Čína.
Tak děkuji.
A opravdu už věřím, že naposledy, jenom shrnu, o co jde. Žijeme ve společnosti v době, kdy je prostě možné, aby šéf jednoho významného politického hnutí šířil úplnou lež, o které po volbách přizná, že věděl, že jsme to s tou fantazií asi trochu přehnali, jak to bylo v tom citátu, který uvedl třeba Respekt. Proč tohle zdůrazňuju? Protože jsme v situaci, kdy takhle silný dopad tyhle věci mají. Myslím, že vy to úplně všichni víte. A pak se stanou občas chvilky, kdy někdo opravdu šíří něco úplně čistě osobního, a pak je možné se bránit. To, co se stalo mně, bych opravdu nepřála vůbec nikomu. Šlo o to, že ke smyšlenému výroku byla přilepená moje fotka, moje jméno a šířilo se to s tím opravdu osobním. Proč toto říkám? A proč se takto nazývá? Protože to je potom opravdu koordinované. Je to něco, co znamená opravdu těžké situace. A zrovna u té paní, která napadla mne osobně - ona se prohlašovala za ambasadorku Doněcké republiky.
A nyní je s faktickou poznámkou přihlášená paní poslankyně Adámková. Pak se připraví pan poslanec Nacher, paní ministryně Langšádlová, pan poslanec Juchelka a paní poslankyně Peštová.

A k tomu navíc Praha má dražší elektřinu než třeba Berlín i v absolutních cenách, tedy bez ohledu na výši příjmů.

Objektivní propočty přitom uvádějí, že snížená DPH na potraviny by průměrné domácnosti podle razantnosti snížení byla schopna měsíčně ušetřit 600 až 1 800 korun, tedy zhruba 7 až 21 tisíc korun ročně.

Pro letošní rok Fialova vláda navrhuje rozpočtový deficit ve výši 295 miliard, což kritizují i konzervativní pravicoví ekonomové, kteří by k této vládě měli mít teoreticky velmi blízko. V reakci na ekonomický vývoj v zemi v polovině roku agentura Fitch, jedna ze tří nejvlivnějších ratingových agentur, poprvé od roku 1998 zhoršila ekonomický výhled České republiky ze stabilního na negativní. To znamená citelné zvýšení rizika zhoršení ratingu.

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 hospodařily vládní instituce České republiky s dosud nejvyšším dluhem v historii. Dosud nikde v historii česká vláda nehospodařila s vyšším dluhem v poměru k HDP.

Na každého Čecha tak připadá již nyní průměrný dluh 275 000 korun.

Penicilin potřebný na stále častější angíny, Paralen, paracetamol na snížení teplot. Chybí Ibuprofen, Nurofen, sirup pro děti na záněty horních a dolních dýchacích cest.

Já se v kostce zaměřím na ty jednotlivé body a budu klást víceméně řečnické otázky. Takže: Já osobně si neumím představit, že by to šlo nějak jinak než v podstatě změnou trestního zákona. Takže tady by mě zajímala odpověď na tyhlety věci. Tak tam jsem se už něco dočetl, že by to snad za dva roky mohlo začít znovu fungovat. Takže tomu celkem rozumím. Zjednodušíme zaměstnávání a zvýšíme počet zaměstnaných vězněných osob. Trošku to sleduji a vím, že ta zaměstnanost odsouzených v podstatě nepodléhá ani nějakým ekonomickým vlivům, takže ani nějaká recese nebo konjunktura v průměru to zaměstnávání odsouzených neovlivňuje, aspoň podle čísel, která jsou k dispozici. Podpoříme rozšíření konceptu otevřených věznic.